Protože mě bude zajímat, a to už nebudu ve Sněmovně, kdo bude hradit - no kdo, to je jasné kdo - ty kurzové ztráty, které vzniknou, nebo vznikly při nákupu a pak při prodeji těch deviz či valut. Pokud by došlo k určitému propadu s bydlením, tak to musí zákonitě dopadnout na stavebnictví a na prodeje. A propad stavebnictví je vždy problémem celé ekonomiky. To, že se omezí přístup k vlastnickému bydlení, je neoddiskutovatelné. A pak si musíme otevřeně říci, že to bude cesta jenom pro ty majetné. A jestli tedy platí zákony ekonomiky, nabídky a poptávky a trhu, tak logicky musí růst i to nájemné, protože to bude pro ty vlastníky výhodné. A pak bude větší tlak na sociální byty a je otázka, jak to se sociálním bydlením bude. A ač nepředkládám žádný pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, tak chci říci, že se budu hodně držet při hlasování toho, jaké pozměňovací návrhy projdou.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi za jeho vystoupení. A nyní pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Jana Skopečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jak už tady bylo řečeno v úvodním slově pana ministra, je to způsobeno projednáváním, legislativním procesem, protože 5. června opravdu, ale opravdu už stihnout nemůžeme. A ještě mi dovolte, abych se tímto přihlásila do podrobné rozpravy s jedním pozměňovacím návrhem, který rovněž reaguje na posun v projednávání tohoto zákona.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Poznačil jsem si vaši žádost. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvilku nepřihlásil nikdo. Ptám se, jestli má někdo zájem do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, žádný návrh na vrácení nepadl.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo jiný zájem vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Tím pádem jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám bod č. 8, kterým je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k projednávání vám předkládám návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh zákona nahrazuje dosud platný zákon o finanční kontrole. Současná právní úprava kontrol hospodaření byla vytvořena v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a je bez významnějších změn účinná 15 let. Praxe ukázala, že platný zákon je v mnohém nevyhovující. Z toho vyplývají neustálé obtíže při řízení veřejných financí, kde není jasné, kdo je za co zodpovědný. Návrh zákona byl projednán v kontrolním výboru, rozpočtovém výboru a výboru pro veřejnou správu. Všechny výbory doporučují návrh zákona schválit.
Já vám děkuji, pane ministře. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se tiskem 1001 zabýval a na své 46. schůzi dne 20. dubna přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1001, schválila. Nepřijal žádné pozměňovací návrhy.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se hlásím s přednostním právem do rozpravy. To je skutečně protikorupční zákon. Vůbec ji to nezajímá a zajímají ji úplně jiné zákony, a pak nás tady osočuje, že neprojednáme nějaké důležité zákony pro fungování státu. Tohle je jeden z klíčových zákonů boje proti korupci. Opravdu jsou to jenom dva zákony, je to tento, tedy zákon o řízení a kontrole veřejných financí, a poté samozřejmě zákon o zadávání veřejných zakázek. A to si ti autoři vůbec neuvědomili podle mého názoru.
Já ostatně považuji ten měnově politický režim cílování inflace za překonaný. Nedokáže reagovat na bubliny na trzích aktiv právě proto, že dogmaticky měří pouze ceny spotřebitelského koše.
V případě, že máte něco důležitého k řešení, tak vás chci požádat, abyste šli řešit tyto věci do předsálí.
Já to velmi rád zopakuji.
Kolegové a kolegyně, budu jmenovat ty z vás, kteří nerespektujete moji žádost o ztišení. Levá část jednacího sálu se uklidnila a nyní se hluk přenesl do pravé části sálu. A tak vás žádám, kolegové, o ztišení, abyste respektovali to, co pan kolega Skopeček přednáší. Prosím.
A je před námi zkrátka úkol, jakým způsobem měnovou politiku přizpůsobit novým hospodářskopolitickým podmínkám. Ještě bych se chtěl zastavit u vývoje cen samotných nemovitostí, protože to je bezesporu další část, kvůli které se Česká národní banka obává toho, že se hypoteční trh bude přehřívat a že na trhu nemovitostí vznikne bublina. Počet dokončených bytů v České republice je dramaticky nižší, než byl v uplynulých letech. A už ten samotný fakt, že cena nemovitostí roste, vede k tomu, že si řada zejména mladých rodin a začínajících párů svoje vlastní nové bydlení nemůže dovolit.
Odůvodnění: Jedná se evidentně opět o tiskovou chybu. Opět tady upozorňuji na to, že se jedná o nějaké gramatické nesrovnalosti. Ale opět, dávejte si na to pozor na tom Ministerstvu financí! Opět potom, když to někdo dostane opravdu jako uživatel toho zákona, tak se v tom bude akorát lidově řečeno plácat a nebude vědět, co s tím zákonem má vůbec dělat. Jak je vidět, dosud si Ministerstvo financí chyby nevzalo k srdci, neuvědomilo si je a nevyužilo příležitosti při této novele předchozí chyby opravit a dát vše do pořádku. Je to, dámy a pánové, opravdu špatná vizitka Ministerstva financí, které chce upravovat systém kontrol ve veřejné správě, když do Sněmovny předloží návrh s tiskovou chybou a překlepem a sám si nezajistí přesnou jazykovou korekturu. Jak už jsem říkal ve svém minulém vystoupení, působí to opravdu hloupě a vrhá to špatný stín na celé Ministerstvo financí.

To byl pan kolega Klán v obecné rozpravě. Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr financí a já mu dávám slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji panu ministrovi financí Ivanu Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokud bych chtěl ty návrhy načíst přímo ve druhém čtení, tak bych to určitě učinil, ale snažím se, protože jsou to věci odborné, snažím se nepřeskakovat tomu odpovídající výbor. Tady nebudu dlouhý.
Nyní faktická poznámka pana ministra Ivana Pilného.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A pokud tento návrh překračuje rámec toho zákona, což evidentně je, ale řeší prostě problémy, které rozmotávají tu spleť, tak já se opravdu zeptám příslušného útvaru a budeme na tento pozměňovací návrh znovu reagovat.
Děkuji. Nyní řádná přihláška pana poslance Františka Laudáta.
Tam se ani, pane ministře, ptát nemusíte - já vám řeknu, co vaši zástupci včetně náměstků nebo náměstkyň tam říkali. Nebudou přesvědčivě transparentní veřejné finance na úrovni státu, krajů, obcí, dokud nedojde k tomu, zejména tady nikomu nevadí do této doby, a zřejmě i ministři financí v minulosti se bránili jednoduché věci.
Dále je to jeho eminence doktor Miloslav Vlk in memoriam.
Návrh byl přijat. Další prosím.
Dále je to pan plukovník Jaroslav Hofrichter in memoriam.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající.
Jedná se o hlasování číslo 207, přihlášeno 161 poslanců, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Hlasování číslo 208, přihlášeno 161 poslanců, pro 96, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Jedná se o hlasování číslo 209, přihlášeno 162 poslanců, pro 103, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Děkuji. Dále je to pan plukovník Josef Balejka in memoriam.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat.
Další návrh je doc.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Prosím.
Dále je to pan Jiří Kocman.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Prosím.
Dále je to pan Jan Gajdoš in memoriam.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Jedná se o hlasování číslo 219, přihlášeno 135 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Prosím.
Dále je to pan Vojmír Srdečný.
Tento návrh byl přijat.
Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jinak jsem chtěl ještě podotknout, že v průběhu projednávání v hospodářském výboru nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo.
Můj návrh se týká přílohy číslo 2 daného zákona, která obsahuje seznam dopravně významných vodních cest. Tato cesta končí v Českých Budějovicích v podjezí Jiráskova jezu nedaleko známého Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Není tam umožněno kotvit lodím. Cílem návrhu zákona je tedy prodloužení dopravně významné vodní cesty tak, aby bylo po překonání Jiráskova jezu případnou platební komorou umožněno dostat lodě na zdrž Jiráskova jezu, kde je umožněna velmi dobrá plavba, kde jsou dobré plavební podmínky, případně na tok řeky Malše těsně nad soutokem. Toto by umožnilo turistům, kteří používají vodní cestu k rekreaci, navštívit i centrum města České Budějovice a městu České Budějovice by to přispělo k posílení fenoménu cestovního ruchu spojenému právě s touto vltavskou vodní cestou. Tento návrh jsem vložil do sněmovního systému a v podrobné rozpravě se potom k tomuto svému návrhu přihlásím.
Já vám děkuji, pane poslanče. To byla zatím jediná přihláška do obecné rozpravy. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pane ministře, máte zájem? Pan zpravodaj? Návrh na vrácení nezazněl. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil opět pan poslanec Zahradník, kterému tímto dávám slovo. Jako další vystoupí pan poslanec Jan Klán.
To je obsah mého pozměňovacího návrhu.
Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Nemají zájem. Žádné další návrhy nepadly a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející výměnu zpráv podle zemí, které jsou dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Novela již pravděpodobně nebude účinná k 5. červnu 2017, což je zcela jasné, jak bylo původně s ohledem na transpoziční lhůtu zavrhováno. Proto je již nyní zřejmé, že bude nutné posunout její účinnost, a to tak, aby nabyla účinnosti co nejdříve. V té souvislosti jsou připraveny dva pozměňovací návrhy, které reagují na to, kdy Poslanecká sněmovna případně ve třetím čtení ten návrh přijme.
Já vám děkuji, pane ministře.
První věc. To není nájemní bydlení, ze kterého můžete vystoupit a jít do menšího bytu. Chápu, že banky mají vyvinutý systém, kterým si umějí nastavit míru rizika, ale někteří klienti bohužel ne.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem tomu proslovu takto rozuměl. Ministr financí nám tady říká, že toto rozlišit neumí. Existují nějaká jiná kritéria na investiční bydlení a na vlastní bydlení, nebo neexistují jiná kritéria na investiční bydlení a na vlastní bydlení?
Děkuji. Platí oboje, co bylo řečeno.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. To je jedna má úvaha.
Jak je zmíněno, stanovení cílů je důležité interpretační pravidlo, které pomáhá správné aplikaci zákona v souladu s principy řádné správy. Opět vás seznámím s odůvodněním tohoto pozměňovacího návrhu: Kde nebude zřízen útvar interního auditu, měla by fungovat vnitřní kontrola. Při nově navrhovaných kritériích budou interní audity v řadě orgánů veřejné správy zrušeny. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby tento zákon začal platit a nabyl účinnosti už 1. ledna 2018, ale z technických i praktických důvodů, pane ministře, se to bohužel stihnout nedá. K zákonu má být vydáno několik prováděcích vyhlášek. Mě by tohle také zajímalo. Je proto nutný čas, aby se orgány veřejné správy seznámily se všemi prováděcími předpisy a metodickými pokyny a potom začaly svůj dosavadní kontrolní systém úplně celý měnit. Jistě tu aféru všichni vnímáme, co se tady nedávno stala. Píše se nějaký zákon a je v něm plno chyb, neexistujících paragrafů a odkazů na už dávno zrušené zákony. Já nevím, co tohle má všechno znamenat. Zákon také ukládá orgánům veřejné správy vydat několik nových vnitřních předpisů. Lhůta účinnosti od počátku roku 2018 je proto z mého pohledu zcela nereálná. A opravdu propracujme tento zákon. My ho opět tlačíme nějakým způsobem rychle. Ale je paradoxem, že se připravuje od té chvíle, co vy jste ve vládě ve své podstatě jako ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL.